Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Já děkuji. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážená Sněmovno, já se omlouvám, že vás trochu zdržuji. Chápu. Proč se mají doporučení změnit na zákon? No protože my nevíme, co bude. Dneska samozřejmě ta situace nevypadá nijak dramaticky. Ale my chceme, abychom měli dostatečně silné nástroje na to, aby až bude jednou podstatně složitější, a ona vždycky může být složitější, protože žijeme v tržní cyklické ekonomice, tak prostě ta doporučení nemusí stačit. Čili to, co tady navrhujeme, aby se změnilo v zákon, je prostě instrumentárium, které je dobré mít připravené v době, až přijde krize. Až jednou ta krize přijde, tak bude pozdě na přijímání zákonů. Za prvé to funguje a za druhé to vládu nic nestojí. Prakticky žádná centrální banka na světě nemá tolik úkolů, jako máme my. V řadě zemí to dělají vládní agentury. A my jsme se o to nehlásili. U nás subjekty neplatí za dohled. Zeptejte se slovenských bank, kolik platí ECB za dohled. U nás se za dohled neplatí.
Větší problémy než Zlínský kraj má kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, říká se jim strukturálně znevýhodněné a postižené regiony. A i přesto tyto kraje dávají na sociální služby pro potřebné mnohonásobně více než Zlínský kraj. A jsem zvědavá, jak dlouho, když mají být sociální služby výkladní skříní KDU-ČSL, se bude KDU-ČSL ve Zlínském kraji na ten stav vymlouvat. Víte, celá ta debata vlastně začala tím, že vy jste nás o víkendu a včera s paní ministryní financí osočil z podvodu. Já jsem vám řekla, že byste se měl omluvit, protože slušný člověk, když přestřelí, tak se omluví. Miliarda výpadek platů, 900 milionů výpadek individuálních projektů z evropských fondů a 81 milionů z rozpočtu MPSV na nadregionální sociální služby, výpadek platů a příspěvku zvláštního. Dobře, netrvám na té omluvě. Výjimka je, když je Poslanecká sněmovna, tak si to časově nemohu dovolit, protože v pondělí je vláda a po zbytek týdne jsem zde. Takže já jsem v zařízení sociálních služeb minimálně třikrát měsíčně. Takže prosím, nechme tohoto laciného politikaření a přestaňme se takto vyzývat. Já ty problémy znám. A mohu zopakovat svoji výzvu, kterou jsem řekla v úvodním slově: Pojďme společně pracovat na té systémové novele o sociálních službách, protože to je skutečně potřeba.
Děkuji. Jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první je pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Aulická. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. To je celé. A když jsem říkal něco o tom, že jsme tady byli podvedeni, tak já si na tom skutečně trvám! Takže to byla celá jednoduchá reakce. Dovolte mi ještě dvě poznámky. A ten pořad, který se týká právě financování sociálních služeb, naprosto pregnantně popisuje tu situaci, na kterou my upozorňujeme a kterou chceme řešit. Ale ano, jsme opozice a tu kasu prostě nespravujeme. Takže my nemáme jinou páku na vás než to řešit tady na půdě Poslanecké sněmovny nebo případně na půdě Senátu.
Děkuji. Více faktických poznámek. Prosím.
To znamená, ten kolaps právě pro nejpostiženější kraj je evidentní. Další věc.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Já to jenom doplním.
Děkuji. To jsou v tuto chvíli další čtyři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Bartošek. Prosím.
Musím říci, že tady dneska několikrát zaznělo, že bychom měli z opozice spolupracovat. Já to jedině mohu podpořit.
Tady vůbec nejde o nás nebo o nějaký politický souboj tady ve Sněmovně, tady jde o ty potřebné, kteří opravdu ty finanční prostředky potřebují. Všichni to víte. Kdo tady jste starostové, kdo jste tady hejtmani, tak moc dobře víte, o čem mluvím.
V tuto chvíli nikoho nevidím s přednostním právem.
Tento nový bod navrhuji zařadit na čtvrtek tento týden jako první bod po pevně zařazených bodech. Tento bod má název Plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 31. května letošního roku ve věci sociálních služeb. Já bych možná jenom plynule navázal na svého předřečníka. Určitě to není marné volání, jediné, protože i na půdě výboru pro sociální politiku to permanentně řešíme, a mimo jiné řešíme i volání vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí a vládě, aby mimo jiné řešila i podporu rodin s dětmi. Já bych vám chtěl jenom osvěžit paměť. Mimo jiné se Poslanecká sněmovna usnesla, že vyzývá v termínu do 25. června letošního roku, aby byl předložen výboru pro sociální politiku věcný návrh vládní novely zákona o sociálních službách. I to je, myslím si, velmi důležité téma, které bychom měli řešit.
Dovolte mi přečíst několik omluv. Pan poslanec Bartoň.
Ve zkratce mé odůvodnění. Zákon o vnitrozemské plavbě se týká vodáků. Vodácká sezóna již začala a vodáci jsou stále na suchu.
Ten bod by měl název Pokračující nezákonná činnost Finanční správy. To, že bývalý ředitel, nebo generální ředitel Finanční správy zastává v této chvíli významnou funkci ředitele Finanční správy Jihočeského kraje, není žádné vyvození odpovědnosti. Tak si představte, co by se strhlo, kdyby rozhodnutí Ústavního soudu nerespektovala například vláda nebo Poslanecká sněmovna. Tak rozhodl Ústavní soud. Nadále pokračují v praxi, že zadržují celkovou část. Já bych chtěl, aby nám to vysvětlila paní ministryně financí, do jejíhož resortu Finanční správa patří. Proto navrhuji čtvrtek, tak aby paní ministryně měla dostatek času získat podklady z Finanční správy a aby tady obhájila, případně neobhájila, postupy Finanční správy. A za druhé - jak je možné, že Finanční správa ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. A já jsem řekl nebyl? Omlouvám se, já už čtu tady to další.
Bereme to jako samozřejmost, ale ona to samozřejmost úplně není. A protože chceme, aby tento stav byl nejlépe trvalý, pokud možno dlouhodobý, tak tu svoji roli - dbát o finanční stabilitu - bereme velmi vážně. To se děje i u nás. Ony samozřejmě nerostou jenom z důvodu velké poptávky, která je v konečném důsledku nějakým výsledkem toho pozitivního ekonomického vývoje, ale u nás bohužel rostou také v důsledku ne zcela adekvátní nabídky, ale to už je strana problému, který my nemůžeme ovlivnit. Když se nad tím zamyslíte, tak podle mého názoru jsou to velmi střídmé hranice, které v zásadě vyjadřují zachování určitých bezpečných hranic pro zadlužení té příslušné domácnosti nebo jednotlivce, záleží, kdo je příjemcem toho úvěru. To se stalo i tady, ale byl to proces, se kterým jsme počítali, není to nic překvapivého a to předzásobení se samozřejmě postupně v průběhu času vstřebá. Nakonec parlament je jediné místo, kterému tímto způsobem nepřímo se centrální banka nějakým způsobem zpovídá. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Berme to jako malý úvod do debaty o regulacích, které si Česká národní banka vymohla na vládě, protože myslím si, že to není návrh vlády, ale České národní banky - mluvím o regulaci trhu s hypotečními úvěry. A ty klíčové otázky jsou následující. Za prvé, nebojuje Česká národní banka buď starou válku, nebo cizí válku? Pan guvernér tady řekl, a v tom se naprosto shodujeme - že náš bankovní trh je zdravý, naše banky jsou zdravé, problém jsme neměli. Česká národní banka přistoupila k doporučením bankovním domům a podle našich informací to berou velmi vážně. Takže klíčový dotaz je - proč to má být uzákoněno? Máte signály, že banky se tím neřídí? Že kašlou na to doporučení České národní banky? My takové signály nemáme, ale můžeme se samozřejmě plést. Myslím, že zkušenost je právě opačná, že jedna věc je tržní cena, cena, za kterou žadatelé chtějí koupit tu nemovitost, a druhá, jak ji ohodnotí banka, konkrétní. Někdy i výrazně. Zase nevím, z čeho pan guvernér vychází, když říká, že banky mohou tento parametr uměle zvedat, a tím pádem zvyšovat riziko. Kde to skončí, ta regulace? Není to nebezpečné pro tu rodinu?
A právě naopak v současné době někdo - a já nebudu mluvit o tom, to se zkuste domnívat, nebo si to zkuste spočítat, podívejte se. Každý, stejně jako já, se mohl podívat na to, jakým způsobem jsou ty peníze rozdělovány. Tak se můžete podívat, kdo dostává víc peněz, než odpovídá těm parametrům, které jsou třeba v jednotlivých svazech. A já si troufnu říct v tuto chvíli, znovu jenom zopakuji, že co se týká rozdělení těchto peněz, tak to bude spravedlivé. Prosím, abyste to vzali do úvahy při svém hlasování.
Pan předseda Stanjura se omlouvá do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.
Dámy a pánové, dobrý den v novém týdnu. Už je to docela dobrý, my si na ty dotace taky sáhnem. Tady jsem slyšel předřečníka pana Juránka. A najednou je to vlastně všechno jinak. Tak já bych za nás řekl, že prostě tohle je akorát to, že vzniká nový úřad. A jinak se v tom sportu neřeší nic. Takže z tohoto důvodu my ten zákon nepodpoříme. Ale je to ode mě drzé, nejsem vaše maminka. Ale přesto na vás apeluji.
Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Válek.
A nevypadám na to. Jestli na mě teda berou dotace, musíte s tím něco udělat.
Nevidím ani nikoho v sále, že by se hlásil. Takže rozpravu končím.
Děkuji za slovo. Je nebudu dlouho zdržovat. Jenom tady od některého z řečníků zaznělo, že Senát nepostupoval tvůrčím způsobem. Proto jsme se nakonec rozhodli zamítnout.
Ano, této žádosti vyhovím.
Nicméně jsme zaslali východiska, která vlastně tu formu věcného záměru splňují a velmi přesným způsobem popisují, co Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá změnit, jak a proč. To je první část. A 900 milionů výpadek na individuálních projektech z Evropské unie. O tom se tady několik měsíců bavíme. A my jsme tomu požadavku vyhověli. Nebudu do toho míchat ještě těch 81 milionů na nadregionální sociální služby, tak aby to byly celé ty 2 miliardy. Ale celá ta věc stojí, že kraje vyčíslily dofinancování sociálních služeb v důsledku navýšení platů, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, a v důsledku výpadku individuálních projektů na 2 miliardy.
Následně mám tady čtyři faktické poznámky. Takže nyní vezmeme faktické poznámky. Jako první vyzývám pana poslance Mariana Jurečku. Prosím vaše dvě minuty.
Děkuji. To je ten obrovský rozdíl, kdy za minulé trojkoalice a i za ministryně za ČSSD paní kolegyně Marksové se ty věci řešily včas. To, že se to tady bohužel hrotí, je situace, kterou jste dopustili vy jako koaliční partner. Nezlobte se na mě, ale je to tak.
To nebyly politické body, to bylo upozorňování na to, že ten problém nastane, bude a můžeme ho řešit zavčasu. Byla to sociální demokracie, která zvonila na zvony a křičela Houstone, máme problém, chybí nám dvě miliardy? Nebyla to sociální demokracie, byli to lidovci, kdo přišli a říkali: máme zde problém, ty peníze budou chybět. Byli to opět lidovci, kteří svolali mimořádnou schůzi. Byla to sociální demokracie? Nebyla. To jsou ty konkrétní skutky, které my máme za sebou a skrze které řešíme problémy na krajích v rámci dofinancování sociálních služeb. A tak se nezlobte, jestliže v těchto konkrétních věcech nekonáte, tak to beru jako vaše selhání směrem k těm nejpotřebnějším.
A sešla jsem se s ním na začátku června, kde on mi po té společné schůzce 4. června poslal email, z kterého bych ráda citovala. Potřeba dofinancování ve výši 2 miliard se skládá ze tří položek. Za prvé zvýšení zvláštních příplatků z rozhodnutí vlády 17. prosince - dopad 638 milionů. To kraje dostaly. Na to paní ministryně získala ty evropské peníze. Proto jsme přijali i to usnesení na Asociaci krajů, že žádáme komisi, aby to do příštího jednání rady vyhodnotila. Takže toto přece je člověk, který mi poslal i adekvátní podklady z hlediska toho, aby potvrdil, kolik z hlediska dofinancování sociálních služeb chybí. To znamená, že ty kraje nebojovaly jen za kraje, ale bojovaly i za města a obce.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nevydržela jsem. Ale samozřejmě ta diskuze tomu opravdu nasvědčuje.

Protože ony si teď nemůžou ty kraje sáhnout, a to byste měla vědět, na ty individuální projekty, protože jsou většinou alokovány, anebo jsou rozjety další projekty.
Nyní mám dvě faktické poznámky. Takže paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Jenom velmi rychle. Samozřejmě se musím ohradit vůči tomu, co bylo zase řečeno na moji adresu a na adresu sociální demokracie. Samozřejmě, že jsem hlasovala pro rozpočet, protože bylo důležité, aby země začala fungovat. A nezlobte se na mě, Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí celou dobu skutečně hledá a připravuje systém, jak sociální služby dofinancovat. Mimochodem naším pozměňovacím návrhem, pokud vím, tak se tam nějaké peníze navýšily už při schvalování toho rozpočtu.
Takže já vás chci požádat, paní ministryně, pokud organizujete takto důležité jednání, a já skutečně ho považuji za velmi důležité, tak vás velmi prosím, abyste sladila termíny i s možnostmi poslanců.
Když si představím z pozice vládních lavic, tak se jedná o jednu, jednu pouhou miliardu. Ty výdaje nám narůstají a je to v řádech miliard a vždycky jenom řekneme ano, schválíme, výdaje nám narostou. A tady se jedná o jednu miliardu. A já tomu úplně nerozumím a hlavně tomu nerozumím z pozice sociální demokracie. Ale je potřeba říct, že v tom případě jste slabý koaliční partner.
Třetí týden zasedá Sněmovna a třetí týden řešíme nedostatek financí. Já jsem ten předminulý pátek nesdílel nadšení některých kolegů z opozice, jak je to vyřešeno. Pamatuji si ty úsměvy, to poplácávání, jak jsme to vyřešili. Reálně jsme to nevyřešili. Můj předřečník správně zmínil, když se podíváme na celkové výdaje státního rozpočtu, tak to, že se tři týdny nedaří vládě najít teď už tu jednu jedinou miliardu, je fakt nedůstojné. Je to možná tím, že vláda očekává, že klienti sociálních služeb nejsou nátlakovou skupinou, nejsou to ti, kteří přijdou protestovat před Úřad vlády, nejsou to ti, kteří budou organizovat petice a vytvářet tlak. A já tomu skutečně nerozumím. A když už jsem dělal ty analýzy, nic proti, tak nezapomeňme, že sociální služby také financují obce. Bylo by to správné, abychom vlastně zjistili, kolik peněz tam jde, jaký je vývoj v těch jednotlivých městech a je to napříč politickým spektrem. Já jenom tak spekuluji, představuji si, kdyby většina hejtmanů byla jiné politické příslušnosti než vlády, jak by ti hejtmani vyváděli. Dneska se to přikrývá.
Také děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Richterová s přednostním právem po bloku faktických poznámek.
Já už nevím, jak to říct, aby to bylo pochopeno. Tady nikdo nevaří dávno provařené mléko, jak tady zaznělo.